To neznamená, že tam nejsou pod kontrolou. Ale ona kontrola nevede k nějakým šikanózním povinnostem. Vesměs se snaží odstraňovat právě ony věci, které z pohledu přiměřenosti nižší ochrany soukromí a veřejného zájmu o informace nejsou tímto vládním návrhem adekvátně nastaveny. Podle mého soudu nelze nad takovou situací pouze mávnout rukou. Přílišné přitvrzování i v tomto zákoně nad nějakou rozumnou mez přiměřenosti povede v těchto případech k ještě větším problémům. A říkám to proto, abychom si to všichni uvědomili.
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první s přednostním právem přihlásil pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.
Čerpal jsem ve svém vystoupení pouze z veřejně dostupných zdrojů, takže prosím přijměte tuto moji prosbu. Naše koaliční vláda se shodla, že je po těch dlouhých letech potřeba tento zákon změnit. Už o tom hovořil pan ministr Dienstbier. Zpřesnit tento zákon, zejména tak, aby politici transparentně přiznávali svůj majetek před vstupem do politiky, a nikoli jak je to nyní, až po ročním působení. Tento zákon je jednou z hlavních priorit naší vlády a přináší ztransparentnění majetkových přiznání politiků a dalších veřejných funkcionářů, která budou podávána elektronicky, budou k dispozici občanům na centrálně vedené adrese před nástupem politika do funkce včetně sankcí za porušení tohoto zákona. Říkají, že si tradiční politické strany prostě nepřejí úspěšné podnikatele v politice. Chtěl bych se zeptat kolegů z ODS a TOP 09 prostřednictvím pana předsedajícího, proč tento problém neřešili, když byli dvě volební období ve vládě.
Tak si to uvědomme, co tady zaznívá za slova. Muselo to být, tuším, do července. Uvědomme si tohle, v jaké fázi se nacházíme, a uberme si té zbytečné práce.
Také děkuji.
To byl stav, v kterém se nacházely IT systémy v resortu Ministerstva vnitra. Zatím jsme se ani tam neposunuli. Zákon o prokazování identity, o kterém bylo hovořeno. Včera probíhalo jednání s ICT unií za účasti paní poslankyně Kovářové a do konce roku ten zákon bude vypracován. Co se týká elektronických občanek, předpokládáme, že v září bude v Poslanecké sněmovně. Tak jak tady zaznívá, že vláda se o to nestará, nezajímá, byla vytvořena z popudu pana premiéra vládní rada, která se tím zabývá.
Děkuji. Paní zpravodajka si přeje závěrečné slovo? Není tomu tak. A ještě se zeptám pana poslance Valenty, ten je také zpravodajem. Nemá zájem. Ještě zazvoním na kolegy v předsálí. Prosím tedy paní zpravodajku, aby nás seznámila s procedurou hlasování, jakkoli to vypadá, že bude relativně jednoduchá.
Dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámila s procedurou, podle které budeme hlasovat.
Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Není tomu tak. Není tomu tak, rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Pan ministr nemá zájem, paní zpravodajka nemá zájem, pan zpravodaj Valenta také nemá zájem. V tom případě prosím paní zpravodajku, aby nás provedla hlasováním, navrhla proceduru hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy. Paní zpravodajko, prosím.
Od té doby nebyly informace v obchodním rejstříku k dispozici až do roku 2011, kdy k tomu firmu vyzval soud. Dnes již jsou výkazy doplněny. Já si osobně myslím, že toto není ta správná cesta. Já to nějak nekritizuji. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Někdo může namítnout, že Ústava také říká, že vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. Článek 3 stanoví, že nikdo nesmí být diskriminován z důvodu výkonu některého z těchto práv. Zřejmě se presumuje, že vlastnictví 40 % a většího podílu v jakékoli obchodní korporaci má a priori vliv na výkon funkce člena vlády, což je však extrémní paušalizace různorodých situací, která musí nutně vést ke stanovení takových mezí práv, které nejsou přiměřené příslušnému veřejnému zájmu a diskriminují některé jednotlivce. Ústavně konformní omezení vlastnického práva je možné pouze ve veřejném zájmu na základě zákona a za náhradu, přičemž míra a rozsah omezení musí být proporcionální ve vztahu k cíli, který omezení sleduje, a prostředkům, jimiž je omezení dosahováno. V takových případech lze ústavně konformně omezit vlastnické právo pouze se souhlasem vlastníka. Naopak připouští omezení vlastnického práva zákonem z důvodu ochrany práv druhých a ochrany veřejného zájmu, kterým je ochrana lidského zdraví, přírody a životního prostředí. V této souvislosti si kladu otázku, když chceme diskriminovat člena vlády, jaký je potom rozdíl mezi ministrem a hejtmanem, poslancem, senátorem, primátorkou, primátorem a dalšími uvolněnými politiky. Já za sebe říkám, že žádný. Každý z nich, pokud vlastní firmu nebo podíl, pokud bude chtít, tak zneužije své funkce ve prospěch své firmy - a těch případů z minulosti máme bohužel mnoho. Mám k dispozici dva materiály. První z nich je založen na transparentnosti a uveřejňování aktiv veřejných činitelů. Spočívá v podrobném a zveřejněném registru aktiv darů a činnosti veřejných činitelů. Tento systém má třeba Velká Británie a byl založen primárně pro poslance.
To byla poslední přihláška do obecné rozpravy, a pokud se nikdo další nehlásí, tak obecnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova po obecné rozpravě. Zeptám se pana zpravodaje, protože jsem neřídil od začátku, zda nepadl žádný hlasovatelný návrh.
Děkuji.
Děkuji.
Děkuji za slovo.
Je to to, co jsem avizoval v obecné rozpravě, to je návrat k původním registračním místům a opuštění té představy, že bude jedno registrační místo na Ministerstvu spravedlnosti. Děkuji za pozornost.
Takže spíš technický návrh.
Děkuji. Dále do podrobné rozpravy nikoho nevidím, tím pádem podrobnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova.
Jeden je, že je tam právě ten jednotný registr, který se má vést elektronicky. Protože já nevím, proč by měli někde na Nejvyšším soudě štosovat v koutě oznámení, s kterými nikdo nebude nijak nakládat, nijak pracovat. Jaký to má vůbec smysl? Takže buď tam soudce vůbec nedávejme, anebo je tam dejme ve stejném režimu a ve stejném systému jako všechny ostatní. To samé ve vztahu ke státním zástupcům. Ani já nepovažuju jakoukoliv z těch variant, téměř jakoukoliv tedy, v zásadě za protiústavní na základě těch citací k Ústavě a to je prostě otázka politického rozhodnutí.
V tom případě končím druhé čtení tohoto tisku.
Hezký večer, vážený pane předsedo, vládo, dámy a pánové. Volební komise navrhuje provést volbu členů vyšetřovací komise veřejně společně jedním hlasováním pomocí hlasovacího zařízení. Pane předsedo, prosím, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům a způsobu volby.
Otvírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím a prosím vás, pokud si nepřejete závěrečné slovo, abyste rovnou přešel tedy k proceduře volby. Je to veřejné hlasování. Já ještě zazvoním na kolegy v předsálí, prosím ty, kteří nejsou registrováni. Tak je tu žádost na odhlášení. Jedná se tedy o volbu členů vyšetřovací komise. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme zvolili členy vyšetřovací komise.
Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, předložený návrh zákona vychází z několika základních bodů. Dalším principem, ze kterého vychází, je, že zavádí jeden centrální registr, do kterého se vkládají veškerá oznámení, která se podle zákona předkládají, tedy soustřeďují se na jenom místě místo několika tisíc evidenčních míst, kterým příslušní veřejní funkcionáři doposud předkládali a stále ještě předkládají oznámení. Stejně tak se mění sankce v tom smyslu, že se více rozlišují podle závažnosti porušení zákona a zavádí se jejich dolní hranice. Tolik stručně k vládnímu návrhu zákona. Ještě bych se pokusil stručně zareagovat na projednání ve výborech. Ve výborech byla podpořena řada návrhů, které směřují i proti těmto základním principům, které jsem uváděl. Z logiky věci je považuji za problematické a nemohu je podpořit, protože skutečně narušují ty základní principy.
Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu.
Já se vrátím k předkládací zprávě, která se pokouší navnadit nás do situace, že bychom měli politickým elitám spíš věřit. Je to v části H - Operace mezinárodních sil na Sinajském poloostrově. Je přirozeným geografickým mostem spojujícím Egypt s regionem Blízkého východu. Jde o jakési nárazníkové pásmo mezi Izraelem a Egyptem, o něž oba státy v minulosti vedly ozbrojené konflikty a které od uzavření mírových dohod velmi efektivně funguje jako prostor oddělující obě země." Opět využiji materiál, který je z dílny odboru komunikace Ministerstva obrany: "Američané posilují svou přítomnost v Evropě." Tak se to jmenuje. Co se skrývá pod bezpečnostní iniciativou, která je příslušná Evropě? Já jenom dodávám, že mnohdy za cenu téměř sebezničení, ale dojela. Americké letectvo posílilo vzdušnou obranu Pobaltí dalšími letouny F-15 a lodě amerického námořnictva pravidelně hlídkují v Černém moři. Pentagon také v rámci této iniciativy poskytuje finance nečlenským státům Severoatlantické aliance, jako je například Gruzie, Ukrajina, Moldavsko. Ozbrojené síly Spojených států včetně personálu letectva nebo námořnictva v Evropě dnes disponují 77 tisíci mužů a žen," praví se dál v tomto materiálu. Finanční prostředky tohoto evropského fondu půjdou na vrub vojenských cvičení, výstavby infrastruktury, předsunutých skladů s vojenskou technikou. Půjde o trvalou přítomnost a nepřetržitou pohotovost. Dovolte mi, abych při této příležitosti vyjádřil upřímnou soustrast všem obětem, všem postiženým istanbulského atentátu a odsoudil jakýkoliv projev terorismu včetně tak hanebného, jako se odehrál včera večer. To jsou prostě věci, které je třeba posilovat, na kterých je třeba stavět. Není zas tak velký problém přimět bývalé členy Varšavské smlouvy, aby se opravdu cítili ohroženi. Atmosféru války vyvoláváme v Evropě úspěšně, bohužel úspěšně, už několik let a občané si na to pomalu začínají zvykat. Ne, nebudou z toho mít prospěch. Ještě zapomínáme na jednu drobnou maličkost. A ty nárazníkové zóny jsou docela užitečná věc. A když to funguje jinde, proč by to nemohlo fungovat i ve východní Evropě? Ještě přednedávnem ale platilo, že vojska Severoatlantické aliance byla umístěna zhruba tisíc mil od Moskvy. A dnes už platí, že se ta vzdálenost zmenšila na téměř desetinu. Je to něco málo přes sto mil, co dělí vojska Severoatlantické aliance od Moskvy. Neříkám od ruské hranice. Děkuji za pozornost.
V prostoru okupované Ukrajiny operovalo více ruských tanků násobně, než má česká armáda.
Prosím.
Já na rozdíl od vás jsem na jihovýchodě Ukrajiny byl. Vy mluvíte o číslech, která jste možná získal na americké ambasádě nebo někde jinde. Prosím vás, přineste relevantní informace, doložte aspoň jednu fotografii o přítomnosti ruských vojsk na tomto území. To, co povídáte, jsou pouze výmysly.
Já vám také děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Gabal.
Ona citovaná čísla jsou z oficiálního reportu OBSE, který visí na jejich stránkách.
Táži se - ano, je zde ještě reakce pana poslance Ondráčka. Jestli je tomu tak, všeobecnou rozpravu končím a táži se na případné závěrečné slovo pana ministra nebo paní zpravodajky. Nechcete závěrečné slovo. Přistoupíme tedy k podrobné rozpravě a udělím slovo paní zpravodajce.
Dovolte mi tedy navrhnout usnesení, ve kterém by Poslanecká sněmovna Parlamentu odhlasovala návrh výboru pro obranu, kterým se Bere na vědomí:
A řeknu vám proč, už jsem o tom hovořil. Myslím si, že současné kontrolní nástroje vůči politickým stranám jsou daleko objektivnější a daleko srozumitelnější.
Potom až po panu poslanci Bendovi.
Všichni cítíme, a to už řadu let, že nějaká regulace volebních kampaní by byla užitečná, že množství peněz, které do volebních kampaní tečou, a tečou mnohdy velmi sporným způsobem, zvyšuje nedůvěru v politiku. Současně dobře víme, že žádná geniální regulace, která všechno vyřeší, neexistuje. Spojené státy se snaží regulovat 200 let a dobře víme, že po každé další novele se najde další způsob, jak to obcházet, jakým způsobem přivádět ty tzv. měkké peníze, které slouží jenom na podporu, a další věci. My dlouhodobě nejsme nadšeni ze zřízení nového úřadu. Vím dobře, že to nemá úplně jednoduché řešení. Nakonec ten model byl navrhován Nejvyšší kontrolní úřad s tím, že sankce by uděloval někdo jiný, ale uvědomuji si, že takový model má taky nějaká úskalí a nějaké problémy. Já osobně a myslím, že celý poslanecký klub ODS, podpoříme v tom druhém návrhu zákona návrh pana poslance Hovorky, který přenáší působnost úřadu na předsedu Poslanecké sněmovny. Je to předseda Poslanecké sněmovny, který tuto klíčovou kompetenci má. A tady bych velmi poprosil pana ministra, jestli by nám ještě před skončením rozpravy eventuálně řekl stanovisko k tomuto bloku, aby se s takovým stanoviskem případně dalo ještě v rozpravě polemizovat.
Za ty dva a půl roku jsem slyšel mnohokrát tady z úst ministrů, jak připravují zjednodušení stavebního zákona a povolovacích procesů. Není to nic jednoduchého. Neprobíhá komunikace s opozicí o tom, jak v této oblasti se sjednotit a zjednodušit. A pokud chceme - a já s tím nemám problém - umožnit vstup veřejnosti do těch procesů, tak prosím jednou. Ne u toho, když se projednávají zásady územního rozvoje, územní plán, EIA, územní povolení, územní rozhodnutí a stavební povolení. Dneškem nic nekončí, dnešek není nic, dneska nikdo nic nekorunoval. Oni jenom řekli, že máme šanci je dostat. A to je druhý úkol, na kterém musíme dělat. A já říkám - společně. To všechno ostatní platí.
Nyní faktická poznámka paní poslankyně Heleny Válkové a připraví se pan kolega Karel Šidlo.
Já sice chápu paní profesorku, ona tam kandiduje v tamějším obvodu do Senátu, to je pravda, nicméně já to neudělám. Já skutečně věším otazník. Já chci, aby speciálně u toho, a říkám to dopředu, byl časový harmonogram a tam jednou za čtvrt roku bylo odškrtáváno, jak je plněn.
Nyní faktická poznámka pana poslance Zahradníka a pana poslance Pilného. Nyní pan kolega Zahradník s faktickou poznámkou.
Také jsem se obracel na pana ministra, aby v tomto směru došlo k nějaké významné revizi.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ale říkám, já nikam nekandiduji, jenom prostě uvádím fakta.
Dobré odpoledne, milé kolegyně, vážení kolegové.
K tomu samotnému návrhu, abych zůstal aspoň trošku věcný. Každý, kdo ví, každý, kdo volil, každý, kdo dal hlas hnutí ANO, já si myslím, že každý člověk v této republice ví, že Andrej Babiš je majitelem koncernu Agrofert. Přesto, nebo díky tomu, nejsem schopen to posoudit, obdrželo hnutí ANO určitý počet hlasů. Byla to vůle voličů. V té době to ještě nevadilo. Mně zase vadí, že kvůli jednomu člověku budeme deformovat právní řád této země a budeme přijímat zákony, které jsou vždycky špatné, když se personifikují. My jsme tu dopoledne probírali oprávnění, pravomoci ombudsmana, a i v tomto případě se někdy tento zákon personifikoval vůči osobě současné paní ombudsmanky. A říkám za sebe, taky to nebylo dobré, i když jsem třeba stál v jiném táboře. To znamená nejen voleným, ale i těm jmenovaným. Mají ho převádět na bílé koně? Mají ho převádět na manželky? Můžeme se opravdu na chviličku nebavit o jménu Babiš a budeme se bavit o někom jiném? Dostane se do určitého věku, kdy chce něco udělat pro veřejnost. Ten člověk je ideální manažer, perfektně ovládá daný obor. Chce tu práci dělat. A co má v tu chvíli dělat? Já se ptám kolegů, kteří to navrhovali, jak se má zachovat. Má ten svůj majetek prodat? Ano, na oko převést na manželku. Můžeme se bavit o tomto návrhu. Ale tento návrh je původně ryze opoziční, na to nemůžu říct půl slova, ale je nedomyšlený, není zakotvený v našem právním řádu a takovéto zásadní návrhy, které mají ústavní propojení, by měly, a na tom trvám, být vládními návrhy a minimálně by tam měla následovat nějaká debata v Legislativní radě vlády, minimálně by zde měla být vytvořena RIA, co se týče právních a ekonomických dopadů na takovouto situaci. Říkám, nebavme se o tom člověku, já už nebudu jmenovat to jméno, bavme se třeba o situaci mě konkrétně. Můžu si založit společnost s ručením omezeným - ale pozor, společníkem ve společnosti s ručením omezeným může být zase jenom advokát. Takže jedině že si najdu nějakého ochotného jiného advokáta, kterému budu tak věřit, že mu svěřím svoje životní dílo. Zkuste se nad tím zamyslet. Zkuste se nad tím věcně zamyslet, kam se dostáváme.
Děkuji panu kolegovi Vondráčkovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera.